To jsou věci, které my dnes aktuálně připravujeme, nesedíme jenom se založenýma rukama. Dovolte, vrátím se ještě krátce k tomu, k čemu jsem byl vyzván panem předsedou Stanjurou. To mi věřte. Ta komplexní novela zákona o odpadech vám jasně ukáže, jakou cestou Ministerstvo životního prostředí půjde.
Jedná se o zákon o zdravotnických prostředcích. Děkuji vám. Návrh byl přijat a máme 11. pevně zařazený bod. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo je pro to, aby byl zařazen jako 12. bod zákon o léčivech. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Jde o zákon o prekurzorech výbušnin pana ministra Mládka. I tento bod byl pevně zařazen. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Jde o novelu zákona o zaměstnanosti. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento bod byl pevně zařazen. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu.
Dovolím si k tomu ještě jednu poznámku obecnějšího charakteru, která by neměla zapadnout zejména v této chvíli. A já pokládám za nesmírně rizikové, zejména v dnešní situaci v Evropě obecně a v situaci napětí mezi Evropskou unií a Ruskou federací, aby v tak významných funkcích ve státě, jako jsou členové vlády a náměstci, byli lidé, o kterých vede nějaká mocnost, má ve svých archivech jejich staré složky včetně jejich prohřešků, chyb, možná i zločinů v některých případech a tyto může nadále využívat, tyto může nadále využívat k vydírání těch lidí, k úkolování těch lidí. Proto doporučuji, abychom do lustračního zákona zpět nejvyšší představitele státu vrátili.
Prosím pana zpravodaje Chvojku. Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek.
Při jmenování této vlády, při jmenování ministra financí se poprvé v novodobé historii České republiky nevyžadovalo negativní lustrační osvědčení a nějakým výkladem se řeklo, že to není potřeba. Proto i můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby pokud se má lustrační zákon vztahovat podle služebního zákona na představené, to znamená vedoucí pracovníky, jako je vedoucí oddělení, ředitel odboru, náměstek pro řízení sekce, tak pak je zcela logické, aby se na člena vlády, který řídí ministerstvo, a na vedoucího ostatního ústředního orgánu státní správy také vztahoval lustrační zákon. Bylo by velmi zajímavé, kdybychom schválili tuto asymetrii mezi ministrem nebo vedoucím ostatního ústředního orgánu státní správy a dalšími představenými ve smyslu služebního zákona. Takže já bych chtěl požádat poslance zejména vládní koalice, aby tento pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili, protože určitě nikdo nechceme, aby bývalí agenti StB působili na těchto funkcích. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ruší svoji přihlášku. Po něm následuje pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, v podrobné rozpravě máte slovo. Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Plíškovi.
Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Jedná se o legislativně technickou novelu, která uvede do souladu zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě a zákon o státní službě. Tento návrh byl připraven ve spolupráci s příslušnými úřady, v našem případě s Českým telekomunikačním úřadem, a jelikož jde o čistě legislativně technickou úpravu, předpokládám souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším, zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora.
Dobrý den vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Přihlašuji se společně k těmto pozměňovacím návrhům s poslancem Běhounkem.
Ale protože vím, že v daném okamžiku je tady chuť spíše diskutovat o věcech, které souvisí s tím pozměňujícím návrhem... Mimochodem, já jsem ho také mohl dát, já jsem ho nedal, protože nevím, v jaké poloze a s jakým pochopením by se ten pozměňující návrh tady setkal, a nechtěl jsem tím komplikovat pochopitelně celou rozpravu kolem jednacího řádu.
Tak já se ptám, kdo tady směřuje k neefektivitě tohoto domu a k neefektivitě jednání. Většina může vládnout i klacky. Moderní liberální demokracie je zejména o systému ochrany menšin, o tom, aby se mohly vyjádřit, aby jejich hlas byl slyšet. Takže jestli někdo může za těch šest nesmyslných hodin jednání, je to paní kolegyně Jermanová. Ne ti, kteří se proti tomu vymezili a omezili. Druhá věc. Ale skoro přemýšlím, jestli po této debatě to má cenu. Tak alespoň v těch hlavních parametrech, aby nám bylo zřejmé a jasné. To je první podstatná změna. Na to navazuje ještě jedna změna, kterou pokládáme ale také za důležitou k zefektivnění jednání Sněmovny, a to je možnost předkladatele vzít návrh zákona zpět až do začátku třetího čtení. Ale je to efektivní zejména pro ty ostatní předkladatele, ať už jsou to jednotliví poslanci, ať už jsou to kraje, nebo Senát jako celek. Já myslím, že předseda Hamáček i organizační výbor s tím počítají. Existuje staré britské přísloví, které říká: Žádný člověk si nemůže být jist svým životem, majetkem ani svobodou, dokud parlament zasedá. Čím jsem tady déle, tím si myslím, že to přísloví je moudřejší a moudřejší. A opravdu není důležitá efektivita parlamentu v tom, kolik dokáže schválit zákonů. Dokonce čím méně by jich schvaloval, tím možná by občanům bylo lépe.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolega Fiedler se odhlásil, výborně. Pane poslanče, my jsme v obecné rozpravě.
Ano, já se k nim přihlásím potom v rozpravě podrobné. - že ten zvyk je naprosto normální.
Máme před sebou návrhy na hlasování. Budeme jednotlivě, podle toho, jak to bylo dohodnuto před přestávkou, hlasovat o jednotlivých návrzích, které jsou ke schválenému pořadu schůze. Kdo je proti? Kdo je proti?
Tato debata není černobílá. Nemá jeden systém jenom samé plusy a jeden samé minusy. Ale musíme říct poctivě, pokud to nebude platit stát, tak to budou platit občané. Takže myslím, že pan ministr to buď neodhadl, nebo nás trošku mate. Vím, že už běží několik měsíců. To prostě fungovat nemůže! Nevím, jestli už je napsán, nebo se na tom pracuje, ale ten harmonogram je prostě vymyšlený. Použiji toto silné slovo - vymyšlený!
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Děkuji. Bude pouze definovat, jak má značka vypadat, a občan si tuto značku zabezpečí u schválených výrobců. To je první věc. Co se týká finančních záležitostí, pan poslanec Stanjura tady říká, že nic není černobílé a že v každém případě to zaplatí občan. Samozřejmě, ale dneska občan platí správní poplatky za registraci značek. Dneska stát utrácí peníze na vlastnictví hliníkového plechu. Pravděpodobně srovnáváme nesrovnatelné.
Děkuji panu ministrovi.
Nepolemizujte s něčím, co jsem neřekl! Proč to vlastně chceme odložit? Kdo selhal na Ministerstvu dopravy? Potřetí. To já si tedy nemyslím. Petr Bendl má pravdu, že se to zvažuje už několik let.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Dobrý večer, já jenom velmi stručně. Toto opatření, tato novela, umožní fungování i malých až velmi malých producentů různých lihovin, různých krajových specialit, a to je určitě dobře.
Teď se ptám pánů poslanců a paní poslankyň, jestli můžeme dokončit tento bod, jestli bude někdo namítat proti postupu předsedajícího, když tento bod nechám prohlasovat v prvém čtení. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře?
Za druhé, pojem aktivita mi je také neznámý.
Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Na to se budeme muset zaměřit. Na obojí nebude dostatek času.
Tento návrh opakoval i pan zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Ano, pan předseda Stanjura. Ano, hospodářský výbor. Není tomu tak. Můžeme tedy začít hlasovat. Kdo je proti přikázání rozpočtovému výboru? Návrh byl přijat. Nyní budeme rozhodovat o přikázání hospodářskému výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. No, to je složité, protože samozřejmě v tom případě se dostáváme do kolize s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo. Už jsme mimo rozpravu a mimo jednání, protože já teď už jsem i po závěrečných slovech. Já jsem si dovolil s vaším souhlasem malinko překročit jednací řád a časy, které schválila Sněmovna, ale v tuhle chvíli opravdu nemohu dát hlasovat o zkrácení na 27 dnů. Ne, já nemohu dát hlasovat o zkrácení lhůty. My jsme odhlasovali přikázání. Jsme v prvém čtení, prosím vás. A hlasuje se o přikázání, pokud nepadne návrh na zamítnutí nebo na vrácení. Rozhodli jsme hlasováním, že jsme nepřikázali hospodářskému výboru. A pokud šlo o návrh, tak ten byl po použití oprávnění dvou poslaneckých klubů zablokován, protože jde o oprávnění, kdy se hlasuje o zkrácení jenom o 30 dnů, a buď se souhlasem navrhovatele, nebo se souhlasem celé Sněmovny se může zkracovat na lhůtu kratší, než je 30 dnů. Protože to jsou vážné věci, které se týkají projednávání návrhu zákona, a v tomto ohledu máme za sebou rozhodnutí Ústavního soudu, které (?) by nám zablokovaly . Já jsem ale ten bod ukončil po tom hlasování. Rozumíte tomu? Protože když ten návrh je nehlasovatelný, tak já nemohu jinak než ten bod ukončit. Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny v 19 hodin začínáme jednáními o zákonech vrácených Senátem Poslanecké sněmovně. Ústava České republiky říká, že zákony vrácené Senátem musíme projednat na nejbližší schůzi, nebo musí být zařazeny na nejbližší schůzi. Kdo je proti tomu?
Nicméně ty ostatní návrhy početně mnohem přesahují to, o čem jsme spolu včera mluvili. Zatím v úterý druhý týden je nula. To je naprosto jasné a vím, o čem budeme hlasovat. To je pravda. Nebudu opakovat ty problémy, o kterých mluvil František Laudát, ale možná bych zmínil dva. To znamená, stát a jeho organizace dobrovolně se toho vzdá, smluvně podepíše, že musí zaplatit všechno, a pak si případně může vysoudit penále za zpoždění. Pro mne je to neuvěřitelné, že to někdo dobrovolně ještě jako dodatek smlouvy podepíše. A ta částka, abyste věděli, se odhaduje mezi 200 a 250 miliony. Nejsou to žádné drobné. A stát s tím bude mít za prvé - dostane se k těm penězům později a bude muset nést náklady na soudní řízení a bůhví kdy se k nim dostane. Oba dva jsou z jižní Moravy. Ale včera jsem byl opravdu překvapen, a protože jsem i ve funkci ministra dopravy navštívil jižní Moravu, tak já myslím, že pro kolegy z jižní Moravy je to taky překvapení, že upouštíme od plánu dálnice do Vídně. Já to teda opravdu nevím, já tomu nerozumím, jestli je to osobní názor. A nemyslím si, že by takhle jednoduše jsme to měli měnit. Já teda věřím, že ne. Já věřím, že jižní Morava zvládne své zásady územního rozvoje. Myslím, že pokud nemůžeme k těm otázkám a odpovědím využít interpelace, tak je docela logický požadavek na to, abychom si to vyříkali na plénu. Opravdu jsem si to nestačil zaznamenat, ani moji kolegové, takže bychom hlasovali úplně naslepo a to my tedy hlasovat naslepo nechceme.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi.
Já bych zareagoval dvěma poznámkami.
Proto ten bod je zařazen. Tak to prosím vždycky řekněte celé. Naše návrhy tam leží od března a není navržen do programu ani jeden. Nic proti. Takže tomu já rozumím.
Pane předsedající, dovolte mi navrhnout jednu změnu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne. Je třeba jej projednat, protože 8. října v prvém čtení projednává rozpočtový výbor, takže jediná možnost je projednat to na této schůzi.
Nyní s omluvou předsedům klubů, tak jak jsou za sebou přihlášeni. Pak bych otevřel rozpravu. A prosím Sněmovnu o klid. Paní ministryně, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím, pokud vedete jiné diskuse, než je zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, přeneste tuto diskusi do předsálí a nechte paní ministryni říct své stanovisko. Opravdu o to žádám všechny. Prosím, pokračujte.
Tak další pokus. To znamená, že v současné době existuje už řada těchto forem hlídání dětí v předškolním věku, které nejsou zařazeny ani v síti mateřských školek a podléhají minimálně nějakým jiným pravidlům. Objevily se zde názory, že tento zákon by pak reguloval také nejrůznější spolky, které v podstatě dělají kroužky pro děti, jako skauty či dobrovolné hasiče, a tak by je negativně postihl. Další problém byl velký tlak ze strany tzv. lesních školek, který jste asi všichni pocítili na vlastní kůži. Já bych tady chtěla říci, že samozřejmě záměrem tohoto zákona v žádném případě není nějak ublížit těmto lesním školkám. Dá se říci, že tento proces je již započatý, jenom není dokončený. A my se domníváme, že ta lhůta jednoho roku je dostatečně dlouhá na to, aby se tato situace vyřešila.
Děkuji paní ministryni Michaele Marksové. A nyní požádám zpravodaje. Nechce se vyjádřit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Není tomu tak. Nyní otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí paní senátorka Alena Gajdůšková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.
Dobrý den vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.